Pan poslanec Rostislav Vyzula. Pan poslanec Jan Zahradník. Pan poslanec Jiří Zemánek. Pan poslanec Jiří Zlatuška. Pokud ne, tak to snad proběhlo řádně.
Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů Seznam členů volební komise podle jejich členství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice a já nyní požádám zvoleného předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil členy této komise. Prosím je, tedy tyto členy, aby při čtení svého jména povstali, a poté nás pan předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.
Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás informoval o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů. V souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 21. listopadu 2013, minulý týden ve čtvrtek, sešla skupina poslanců delegovaná poslaneckými kluby na základě parity a ustavila pod vedením poslance Jiřího Štětiny z návrhů poslaneckých klubů volební komisi. Byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení v počtu 15 členů. Teď prosím vážené kolegyně a kolegy z volební komise, aby po přečtení svého jména povstali, aby sněmovna věděla, kdo je a bude po celé volební období provázet volbami. Jedná se o následující poslance, členy volební komise. Co se týká ověřovatelů volební komise, rozhodli jsme se zvolit sedm ověřovatelů, a to tak, aby byli zastoupeni vždy po jednom zástupci všech poslaneckých klubů, které jsou zde ve Sněmovně pro toto volební období. Poprosím i ověřovatele, aby se ještě jednou postavili a představili.
Prosím, pokud se do ní někdo budete chtít přihlásit, protože se rozhodně ještě všichni neznáme, abyste se před svým vystoupením představili. Nehlásí se nikdo. Přistoupíme k prvnímu hlasování na této schůzi. Náhradní karty jsem snad oznámila všechny. Počkáme, až doběhne čas, a budeme toto hlasování opakovat. S návrhem usnesení jste byli seznámeni, nebudu je číst znovu. Prosím, přihlaste se kartami. Má někdo nějaký problém s hlasovacím zařízením? Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl přijat. Nehlásí se nikdo. Návrh usnesení byl schválen.
Dámy a pánové, milí kolegové, ještě jednou dobrý den. Dále bych vás rád informoval o tom, že volební komise pověřila tajemnici komise paní Jitku Václavíkovou, aby od poslaneckých klubů jménem komise přijímala všechny návrhy na nominace a jejich následné předání všem poslaneckým klubům na vědomí. Proto žádám poslanecké kluby, aby ve zmíněné stanovené lhůtě dnes do 18 hodin předložily své návrhy tak, aby byla dodržena lhůta 24 hodin přede dnem, kdy je daná volba na pořadu naší schůze. Ještě rekapitulace.
Přeruším nyní jednání ustavující schůze. Sejdeme se ve středu 27. listopadu v 10 hodin.
Pan poslanec Radim Holeček. Paní poslankyně Jaroslava Jermanová. Pan poslanec David Kádner. Pan poslanec Simeon Karamazov. Pan poslanec Martin Kolovratník. Pan poslanec Daniel Korte. Pan poslanec Jiří Koubek. Pan poslanec Michal Kučera. Pan poslanec Martin Lank. Pan poslanec Stanislav Mackovík. Pan poslanec Jiří Mihola. Paní poslankyně Alena Nohavová.
Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Tuto ustavující schůzi zahajuji a všechny vás na ní srdečně vítám. Nejprve je mým úkolem seznámit vás s omluvami z dnešního jednacího dne. Z řad poslanců se neomlouvá nikdo. Omlouvají se pan předseda vlády Jiří Rusnok pro zahraniční cestu, pan ministr Jiří Cienciala ze zdravotních důvodů, pan ministr Jan Fischer neuvádí důvod a pan ministr Dalibor Štys se omlouvá pro zahraniční cestu.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Dovolte mi, abych vás seznámila s tím, jak tento bod bude probíhat. Jako první jej složí do mých rukou. Poté bude číst pan poslanec Lubomír Zaorálek vaše jména v abecedním pořadí, vy k němu budete přistupovat a slib vykonáte pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib stvrdíte podpisem. Podpisové archy jsou umístěny zde před vámi u stolku zpravodajů. Prosím tedy nejprve pana poslance Lubomíra Zaorálka, aby předstoupil k řečnickému pultu a ujal se slova. Vás všechny prosím, abyste povstali.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
Pan poslanec Vojtěch Adam. Pan poslanec Ivan Adamec. Pan poslanec Marek Černoch. Pan poslanec Karel Černý. Pan poslanec Richard Dolejš. Pan poslanec Karel Fiedler. Pan poslanec Jaroslav Foldyna. Pan poslanec Jan Hamáček. Paní poslankyně Olga Havlová.
Nicméně předchozí vláda žádný návrh rozpočtu nikomu nepředala. Byly to pracovní materiály. Já myslím, že takovéhle výmluvy a takový alibismus nejsou na místě. Takže žádný návrh rozpočtu vláda Petra Nečase, ve které jsme seděli my, dnešní opozice, nepřijala, tak se na to nevymlouvejte.
Prosím, pan předseda Kalousek. Pan zpravodaj.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a předám řízení schůze panu místopředsedovi Filipovi.
Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Ještě předtím, než zahájím další bod, dovolím si ohlásit, že se omluvil z pracovních důvodů pan poslanec Michal Hašek.
Střednědobé výdajové rámce stanovuje každoročně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky. Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidovány o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy. Ve výhledu jsou uvedeny výdaje na uvedená léta podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů.
Žádám tedy zpravodaje rozpočtového výboru, předsedu Václava Votavu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.
I tyto návrhy byly procesně zpracovány volební komisí na 5. schůzi dne 16. prosince a to formou usnesení číslo 25, které, jak jsem řekl, máte před sebou na stolech. Já tyto návrhy zrekapituluji: Na vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie byla navržena Kateřina Konečná - KSČM. Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO - Antonín Seďa, ČSSD. Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - Dana Váhalová, ČSSD. A konečně delegace do Středoevropské iniciativy - opět Kateřina Konečná, KSČM. Volební komise konstatuje, že jsou návrhy na vedoucí delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací v pořádku a je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě. I v tomto případě vás, pane předsedající, nejdříve poprosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům.
Ano, děkuji, pane předsedo. Není tomu tak.
Tak prosím, aby nedošlo k chybám a neměli jsme zbytečně velké počty neplatných lístků. Jakkoliv jinak upravený lístek bude považován za neplatný.
Ještě než přeruším jednání schůze, tak mě požádal o slovo předseda rozpočtového výboru. Já mu slovo k faktické nebo organizační připomínce dám - prosím, pane předsedo - a potom teprve budu konstatovat ty časy. Děkuji. A nyní budeme konat volbu jak vedoucích stálých delegací, tak předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny.
Já bych chtěl požádat budoucího ministra dopravy, ať to bude kdokoliv, aby s materiálem, který už vláda schválila, sektorová strategie, stejně přišel do hospodářského výboru. Je to naprosto klíčový dokument na příštích sedm let. Tím, že ho vláda projednávala v období, kdy neexistovala Poslanecká sněmovna, tak možná bylo hladší projednání ve vládě.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec František Laudát.
Pan ministr se diví, já se nedivím. A to, co říkal Zbyněk Stanjura... A samozřejmě vláda má plné právo potom korigovat priority.
Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Já vás nejdřív všechny odhlásím, protože se změnil počet lidí ve sněmovně. Požádám vás o novou registraci. O návrhu usnesení, které předložil hospodářský výbor, rozhodneme v hlasování číslo 132, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji panu ministrovi dopravy...
Takže i s tímto ohledem mi dovolte přání pěkných Vánoc a všeho nejlepšího v novém roce.
Děkuji panu ministrovi. Budeme pokračovat bodem číslo
Dobrý den. Dotační programy na rok 2014 navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Programy jsou vysloveně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Závěrem mi dovolte konstatovat, že návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2014 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž se snaží zachovat kontinuitu s předešlými roky.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Dáváte 70 milionů do poradenství a 20 milionů na kapkové závlahy a podobně.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nevidím nikoho, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Ještě jednou děkuji, pane předsedající.
Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Žádost o vyslovení souhlasu Žádostí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky o vyslovení souhlasu Jednání výboru bylo přerušeno. Není tomu tak. Kdo je proti? Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka a otevírám bod číslo
Já děkuji a hlásím, že skutečně připraveni jsme. Připravena je hlavně technicky ona volba. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - nominace Radka Maxová, ANO. Komise pro kontrolu činnosti BIS - nominace Marek Benda, ODS. Komise pro kontrolu činnosti NBÚ - Adam Rykala, ČSSD.
Pan ministr? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat.
Nesouhlas.
Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Tam byl požadavek na oddělené hlasování od pana poslance Stanjury.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 194, pro 178, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.
Všechny ty body, které jsou pod částí druhou.
Pan předseda souhlasí. Pan ministr? Zahájím hlasování. Kdo je proti? Buďte prosím tak laskav. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Ale je zde žádost pana předsedy klubu TOP 09 o vystoupení. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jen stručné zdůvodnění, proč poslanecký klub TOP 09 tento vládní návrh zákona o státním rozpočtu nepodpoří. Rozpočet není odpovědný ani úsporný. O těchto 24 mld. se zbytečně zvyšuje deficit a zbytečně se zvýší státní dluh. Není pravdou ani to, že zvýšení těchto výdajů je prorůstové, že to bude mít prorůstový charakter. Oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují výdaje na vědu a výzkum a oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují kapitálové výdaje. Kdybyste ty peníze chtěli ušetřit, tak se ta položka jmenuje jinak a nebude mít nikdo možnost je opravdu utratit. A ujišťuji vás, že to utratí a nebude se vás ptát na co. Jsme realisté, víme, jak to dopadne. Myslím si, že za chvíli zazní dvě zprávy - jedna dobrá a jedna špatná. Dobrá zpráva nepochybně bude, že Česká republika bude mít svůj schválený rozpočet. Špatná zpráva je, že to bude tak špatný rozpočet podpořený tolika nepravdivými a falešnými argumenty.
Ta čísla existují, a ať se s nimi dělá prostě cokoliv, tak zůstávají stejná. Litr vody je litr vody. Děkuji vám za pozornost a hlasování je nyní samozřejmě suverénně na vás.
Rozprava byla ukončena, ale samozřejmě přednostní práva mohou vystupovat, ale ne fakticky, pouze s užitím přednostního práva. Pane předsedo, prosím, máte slovo.
Já děkuji vám, pane předsedající. Abych tu informaci zrychlil a zkrátil, tak jenom budu konstatovat, že ve všech případech, tedy u všech jmen bylo odevzdáno 176 hlasovacích lístků a stejně tak bylo odevzdáno 176 platných i neplatných hlasovacích lístků. Počet neodevzdaných tedy byl nula. Na předsedkyni stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny byla navržena Radka Maxová. Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS - navržen byl Marek Benda. Obdržel 138 hlasů a byl zvolen. Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - navržen byl Václav Klučka. Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ, Národního bezpečnostních úřadu - navržen Adam Rykala. Obdržel 144 hlasy, také byl zvolen. Obdržel 126 hlasů a byl zvolen předsedou této komise. Co se týká usnesení číslo 25, tedy návrhy na vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací, Kateřina Konečná byla nominována jako vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO - Antonín Seďa obdržel 163 hlasy a byl zvolen. Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE - Martin Stropnický obdržel 138 hlasů a byl zvolen. Obdržela 156 hlasů, také byla zvolena. To je ke komisím a delegacím ode mne vše. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo panu předsedajícímu.
Zároveň říkáte, že chcete podporovat oblast sociálních věcí, přesto vám nevadí, že do soukromého sektoru v zemědělství jde o miliardu více.